Vážení kolegové, kolegyně, je mi nepříjemné, že musím zrovna vystupovat proti poslanci z jednoho klubu. Mrzí mě, že nejsme schopni si věci vyříkat nejdříve na klubech, možná že v nějakých skupinkách, a osvětlit si problém.
Pokud diskutujete jiné téma, než je prodejní doba v maloobchodě, tak prosím v předsálí, ať jednotliví poslanci mohou vystupovat v klidu a v důstojném prostředí. Pokračujte.
Situace dneska na trhu práce se rapidně změnila, změnilo se i chápání lidí. Ono se není moc co divit, protože za posledních 30 let svobody a demokracie jsme se často propracovali i k totální nesvobodě. Dá se říct, že k totální nesvobodě třeba i v tom, co jsme diskutovali před chvilkou. Dřív bylo normální, že se na náměstích hrála muzika, kytara, scházeli se mladí. Dneska to možné moc není. A něco podobného se děje i v rámci práce ve svátek nebo i o nedělích. V okamžiku, kdy nezásobuje, má smůlu. Vypadává z kontaktů a přichází o byznys, což hromada samozřejmě podnikatelů není schopna akceptovat. Je to vlastně činnost, kterou můžeme postrádat. Svaz pekařů a cukrářů v ČR si provedl průzkum mezi členskou základnou s dotazem, zda pekárny podporují platnost stávajícího zákona o zákazu prodeje. Výstup byl jednoznačný. Členská základna, která reprezentuje 120 členů, cca 8tisíc zaměstnanců, jednomyslně se staví za podporu zachování zákona. Já bych to teď dále chtěl rozvést. Mně se zdá, že tento návrh je velice populistický, protože navrhovatel nezná podstatu věci. Většina lidí se chce bavit. A já vám jenom sdělím ještě pár argumentů, které jsou velice důležité. Dříve ve svátek de facto dalo se říct, že tržby se pohybovaly v rozmezí normálně běžné soboty nebo neděle. Takže to jsou asi argumenty, které jsem vám chtěl sdělit. Poslední věc, kterou vám chci říct. A tím, co my uděláme a co jsme vyvolali, je vlastně nutíme jít do práce. Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka Patrika Nachera.
Nemusí. To není povinnost. Může, zatímco dneska je nesmí. Oproti tomu není, že musí. To znamená, takže za prvé. Dneska podle toho, co my navrhujeme, může mít otevřeno a může mít také zavřeno. Nikdo nikoho nenutí.
Nyní pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou a poté faktická poznámka pana poslance Bláhy. Ještě chvilinku, až se uklidní situace.
Možná že kdybych dostal tu příležitost, abych vám to mohl na klubu lépe vysvětlit, tak byste to pochopili už dřív. Ale ta příležitost nebyla, proto se musíme bavit tady, což je škoda. Jestliže je nezbytná profese, jako jsou zdravotní sestry, doktoři nebo hasiči, tak tam asi není žádná diskuse.
Ten byl poslední přihlášený do obecné rozpravy řádně, ale mám k tomu dvě další faktické poznámky, paní kolegyně Gajdůškové a pana poslance Beitla, takže dám slovo k faktickým poznámkám.
Děkuji, vážený pane předsedající. Nikdo se jich neptá. A sociální demokraté vždycky stáli na straně zaměstnanců. Proto také jsme byli předkladateli toho zákona, o kterém se dnes bavíme a který by se měl novelizovat ve smyslu, jak o tom tady předkladatelé mluvili. Já si myslím, že bychom jim to volno, ten luxus být se svou rodinou, měli přát.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Beitla a poté pana poslance Stanislava Grospiče, který jistě doplní svůj procedurální návrh. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Grospiče, který tady uvedl řadu argumentů, proč by tento návrh neměl projít. A ještě bych tady chtěl taky na základě své profese, kterou jsem dělal řadu let, upozornit na to, že o svátcích nepracují jenom hasiči a lékaři, ale -
Můžete pokračovat.
A to, o čem tady mluvíte, že ti lidé mají právo si ty svátky užít, tak v tomto případě si je nemají právo užít, protože ty služby, které oni očekávají, nebudou naplněny. Děkuji vám.
Nyní faktická poznámka pana poslance Stanislava Grospiče a poté kolegy Jiřího Bláhy.
Samozřejmě že existuje zákoník práce a spousta dalších institutů.
Otázka zákoníku práce. Obejít zákoník práce je v České republice normální záležitost a všichni to dělají. A druhá záležitost, která tady zazněla. Pořád mluvíte o tom, že se může někdo svobodně rozhodnout. Nemůže se svobodně rozhodnout. Takže máte smůlu. Já to teď zažívám, bylo mi odpovězeno, prostě vaše připomínky a vaše nároky na změnu pracovní doby... Já jsem zavřel všechny svoje pobočky kromě těch, kde musím mít otevřené, a chtěl jsem při změně smlouvy změnit i to, že nebudu mít ve svátek otevřeno. Prostě nemůžu. V ten okamžik by mi bylo napsáno: Vykliďte svoji jednotku. V té jednotce mám nainvestováno 10 milionů. Tak přemýšlejte o tom, co pro mě bude asi výhodnější, jestli zrušit, nebo jestli pokračovat.
Já jenom krátká reakce na pana kolegu Beitla. A nějakou dobu už ten zákon běží.
To bylo poslední vystoupení v obecné rozpravě. Jinou přihlášku nemám. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.
Jenom připomínám, u faktických poznámek neplatí přednostní právo. A druhá poznámka. Omlouvám se, máte faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na svého předřečníka. On tady řekl, že ten návrh je pokrytecký, a já jsem přesvědčena o tom, že tento návrh je spravedlivý a správný. Pokud tady argumentujete mou osobou, a nic jiného jsem, prostřednictvím pana předsedajícího pane Stanjuro, od vás nečekala, tak jistě znáte stránky www.volby.cz, a můžete se podívat, že pokud já jsem kandidovala do Poslanecké sněmovny, tak jsem kandidovala z nevolitelného místa, a v žádném případě jsem nepředpokládala, že do Poslanecké sněmovny budu zvolena. Získala jsem 7 tisíc preferenčních hlasů, přeskákala jsem i lídra a dostala jsem obrovskou důvěru od svých voličů, abych je zastupovala zde v Poslanecké sněmovně. Vždycky jsem kumulaci funkcí a kumulaci odměn kritizovala a vždycky ji kritizovat budu. A především budu kritizovat kumulaci odměn. Pokud vy tady hovoříte o tom, že zakážeme kumulaci funkcí, tak proč ten návrh nepředložíte? A byla bych ráda, pane Adamče, zda byste nevykřikoval. Já teď tady mám faktickou poznámku.
Skutečně prosím poslankyně a poslance, aby svoje názory vyjadřovali tím, že se přihlásí a vystoupí. Současně vyzývám všech, kteří oslovují poslance od řečnického pultu, aby tak činili prostřednictvím předsedajícího. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych reagoval nejprve na pana kolegu Stanjuru. Chtěl jsem připomenout, že kauza Melčák, kterou tady citoval, byla primárně o tom, že Poslanecká sněmovna ad hoc suspendovala obecná pravidla, že tedy ten ústavní zákon nebyl materiálně zákon. Nešlo tam primárně o to, že by byl retroaktivní. Toto je ostatně případ nepravé retroaktivity, kdy se mění podmínky trvajícího právního vztahu za jeho trvání, který je obecně ústavně přípustný. Ještě jsem chtěl říct jednu krátkou poznámku k panu kolegovi Benešíkovi, který nám doporučil, abychom se vzdali na těch zastupitelstvech odměn. Takže až budete příště dávat lekci z pokrytectví, tak bych vás poprosil, jestli byste mohl začít ve své lidové straně.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.
Já budu reagovat na své předřečníky. To jsme ve shodě. K paní předkladatelce. Nikdy jsem od vás jako členky ODS neslyšel boj proti kumulaci odměn, až teď. Byli jsme dlouho ve stejné straně, často jsme se přeli, to je pravda. Voliči. A já mám k tomu respekt. A stejně tak mám respekt k rozhodnutí zastupitelstva, ať už Karlovarského kraje, nebo Moravskoslezského, anebo městských či obecních, a nemám tu ambici jim říkat, jak mají odměňovat své zvolené. To jsem vůbec nekritizoval. Já jenom kritizuji tento konkrétní návrh, ten novotvar, který jsem do té doby neslyšel, o kumulaci odměn.
Prosím, máte slovo.
Ono je strašně jednoduché prostě se toho platu vzdát. Je to jednoduché, dá se to udělat, dá se to vyjednat. To jde velmi jednoduše rychle udělat. A na pana kolegu Michálka. Já fakt neřídím lidovou stranu.
Děkuji. Pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Jurečka.
Čili to jsou dvě pokrytectví na druhou!
Děkuji.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi dva pozměňovací návrhy. Jeden standardně podaný pod číslem 1575, v systému i odůvodněný, a druhý pozměňovací návrh, který si dovolím nyní přednést na mikrofon a odůvodnit. Konec citace, uvozovek. Toto doplnění, které navrhuji, jasně specifikuje slovo velkoobchod nerovná se velký obchod a umožňuje dle předkladatelů této změny právě těm, kteří jsou jako velkoobchody pouze fungující jako zásobovací a mezičlánek mezi drobným podnikatelem a výrobcem, aby i v těchto svátečních dnech mohli provozovat svoji činnost.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. V tom případě mohu konstatovat, že ve druhém čtení byl podán návrh na zamítnutí zákona, který se projednává až na začátku třetího čtení, a nebyl podán žádný jiný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení. Budeme pokračovat bodem číslo Máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsme ve druhém čtení projednávání zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, který řeší kumulaci odměn. Tento sněmovní tisk byl přiřazen garančnímu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který doporučil tento sněmovní tisk Poslanecké sněmovně schválit v předloženém znění. Děkuji vám za pozornost.
Teď požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ivana Bartoše, aby nás informoval o jednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.
Byly zde i předneseny pozměňovací návrhy, které ovšem výbor neschválil.
Pane předsedo, máte slovo s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Volby budou za chvilku. Ten běh voleb je neúprosný. To mi připadá správné, logické. U komunálních voleb je samozřejmě ten odklad delší, protože jsme pár měsíců po komunálních volbách. Mnoho z mých kolegů úspěšně vedlo kandidátní listiny, vyhráli volby, sestavili většinové koalice a byli zvoleni. Proč ten návrh pokládám za nesystémový? Oba dva jsou legitimní a oba dva jsou používané i v zahraničí. A druhý model, který je také legitimní, který je systémový, že zákonem zakážeme kumulaci těchto funkcí. To je podle mě taky legitimní. A jsou země, kde to platí. To je ale technická debata a je to legitimní návrh a je to k politické diskusi. A ta diskuse není černobílá, obě řešení mají své plusy a obě řešení mají své minusy.
Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A tímhle omezujete jaksi část populace.
A bavíme se tady o 14 státních svátcích v roce.
Tam asi ti řidiči nejezdí, nejsou tam ti normální lidé, kteří jinak chodí nakupovat! Podívejte se, kdo jde pracovat z ostatních živnostníků, jestli je otevřeno nějaké holičství, kadeřnictví, manikúra a jiné soukromé firmy. Nikdo nemá otevřeno! A vy tady bojujete za to, ať mají ti pekaři, cukráři, prodavači atd. Tak pro koho jsme ty svátky navrhovali? Jenom pro sebe? Pojďme rokovat v Poslanecké sněmovně ve svátek, bude to výhoda přece, budeme mít na to dostatek času, nebudeme mít jiné zájmy, protože nás nikdo nebude rušit, nikdo nám nebude telefonovat. Proč to neuděláme? Navrhněme si práci ve svátek taky, jako to navrhujeme těm druhým. Uvědomte si a zkuste si žít životy těch lidí. Takových lidí je! A proč to vynucovat ve svátek?
Máme ještě jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Lukáše Černohorského.
Třeba moje maminka je ošetřovatelka cizokrajných zvířat a ona se nemůže sebrat a zmizet na dva dny. Ta zvířata by se vzájemně požrala nebo by pomřela. Takže ty svátky jsou dělány pro ty lidi, u kterých si společnost může dovolit to, že oni po tu dobu to volno budou mít. Jsou opravdu profese, u kterých potřebujeme, aby měly nějakou pohotovost. Děkuji.
Pane poslanče, máte slovo.
Protože co jiného udělal předkladatel tohoto návrhu? Přijde kontrola - jak to, že máte otevřeno ve svátku? To je ta druhá definice, která ale je z toho vypuštěna. Já ho osobně neznám. Jsem rád, že nejsem jediný, který přišel a do systému vložil návrh, aby se všechny svátky, které máme, staly svátky volnými. Čili budeme potom v rámci třetího čtení o tom rozhodovat a budou dva totožné návrhy.
A myslím si, že voliči si nepřáli, aby pan Čunek prostě bral víc peněz než prezident, a že i jeho voliči by s tím nesouhlasili, že bere víc peněz než prezident, a navíc ten jeho plat financují nejen lidi ze Vsetína, ale lidi z celé republiky.
Čas, pane poslanče, vypršel. Děkuji. Než dám slovo panu předsedovi volební komise, který už se tady nachystal, tak nejprve prosím předsedu poslaneckého klubu KSČM pana poslance Pavla Kováčika, aby se ujal slova a vystoupil k tomuto bodu, kterým je návrh na změny zasedacího pořádku poslanců.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, máte na stolech rozdán návrh změn zasedacího pořádku v Poslanecké sněmovně v rámci rozsazení klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Důvod je ten, že jsme společně poslali pana kolegu Koníčka vykonávat jinou volenou funkci, která je neslučitelná s výkonem funkce poslance.
Děkuji, pane předsedo. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Ještě otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tím končím projednávání tohoto bodu. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny